A do řádné diskuse přihlášená paní poslankyně Richterová.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda tu diskusi zase vrátila zpátky fakt k tomu vzduchu, o který jde. Je vás tady spousta lékařů, je nás tady spousta rodičů a ten vzduch dýcháme všichni stejný. Od toho ty zákonné normy máme. Aby k tomu snížení došlo v co nejkratší možné době a aby se k němu šlo nějakými účinnými opatřeními. Zpátky připomenu ten název - programy pro zlepšování kvality ovzduší.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom skutečně velmi rychle. Jinak jsem připravena vystoupit v řádné rozpravě.
S faktickou poznámkou nyní paní poslankyně Černochová.
Musím se zastat vlády Václava Klause.
S faktickou poznámkou je nyní přihlášen Václav Klaus, pan předkladatel.
Už se tady točíme v kruhu. Tak já to odlehčím.
Následuje faktická poznámka pana poslance Staňka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Co ještě všechno bychom měli jako obce dělat? Co všechno bychom ještě jako obce měli dotovat? Takže je dobře, že o tom mluvíme. Ale prosím vás, všechno nemůžou dělat obce.
Faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. A jestli prostě některá obec si chce jesle zřídit a chce, aby byly provozovány jako u nás na Praze 2 pod centrem sociálních služeb, které je zdravotnické zařízení, tak proč ne? Žádná povinnost. Pokud prostě je to obec, kde naopak populace je staršího, vyššího věku, tak stavím důchoďáky. A taky nečekám, že je bude stavět stát. Nevím, jak jste dlouho v komunální politice vy. Stejně tak je mají zachovány senioři, kteří mají vlastně veškeré služby pod naším centrem sociálních služeb. A toto já beru, že je povinností starosty, ne stát s otevřenou náručí, co mi stát dá.
Nyní bude následovat vystoupení s přednostním právem pana ministra Plagy. Než přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím s omluvami.
Ano, 45 tisíc netříletých dětí i v tomto ročníku nastoupilo a navštěvuje mateřské školy. Ano, jsou to vysoké miliardy korun.
Děkuji, vážený pane předsedající. Navrhovaná úprava je pro poškozené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání tedy výhodnější. Tento návrh, jak zde paní ministryně říkala, byl již podán jako poslanecký návrh z iniciativy Národní rady zdravotně postižených panem poslancem Kaňkovským a Nacherem. Vládní návrh, který projednáváme, z tohoto poslaneckého návrhu vychází a rozšiřuje ho o řešení stejné situace u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, které poslanecký návrh neobsahoval. Výbor návrh projednal ve zkrácené lhůtě dne 29. března. Toť pro tuto chvíli vše.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu.
Proto jsme i využili mezi jednáním výborů a druhým čtením možnosti konzultovat se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením na Ministerstvu práce a sociálních věcí některé z těch problémů, které sužují zejména lidi, kteří pracovali v hornické profesi, ale i další pracovníky, kteří jsou postiženi chorobou z povolání nebo pracovními úrazy. Tam se jedná často o skláře, pracovníky hutí a některých dalších profesí. Proč tady to jedno slovo je tak důležité? Tolik tedy v tuto chvíli za mě a v podrobné rozpravě potom načtu zmiňovaný pozměňovací návrh.
Zeptám se na další přihlášky do obecné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě.
Předem bych chtěla velmi ocenit věcnou a kultivovanou diskusi, kterou vedeme, a všechny příspěvky, které tady zazněly. Věřím, že to je možná jedna z prvních vlaštovek, že skutečně vzdělávacímu systému všichni chceme věnovat důslednou pozornost. Dá se říct, že některé z argumentů, které tady padají teď, padaly i tehdy. Tedy otázka zní, proč jsem jako tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dala nakonec tady ve Sněmovně souhlasné stanovisko s touto změnou a co mě k tomu vedlo. Byly to dvě věci, v podstatě obě dvě velmi pragmatické. První věc. To znamená, polovina populačního ročníku děti mladších tří let v mateřských školkách je. Druhý důvod, proč jsem nakonec souhlasila s pozměňovacím návrhem, byl ten, že s ohledem na padající demografii většiny krajů v republice, samozřejmě se to netýká Prahy a středních Čech, více a více mateřských škol vítalo to, že mohou přijímat děti mladší tří let. Proč to tady opakuji, nebo připomínám. Takto to opravdu není. Je to tak, že pokud je volná kapacita, tak už i dnes musí dvouleté dítě přijmout. Pokud hledáte, kde je to v zákoně napsáno, tak to vyplývá samozřejmě z příslušných paragrafů o přijímání dětí a z toho, že předškolní vzdělávání jako jakékoliv vzdělávání je realizací práva na vzdělávání a to musí být vykonáváno a realizováno za rovných podmínek. To znamená, je-li volná kapacita a je tam přihlášeno dítě dvouleté, není právní důvod ani možnost takové dítě odmítnout. To není něco, co by se zrodilo v hlavně jednoho člověka nebo tady v Poslanecké sněmovně. Druhá věc. Tolik jenom k shrnutí toho, že se nejedná o právní úpravu, která by byla nějak zvláštní nebo excesivní nebo experimentální nebo pramenící z hlavy jednoho člověka v jednom pozměňovacím návrhu. Teď kyselé jablko.
Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, myslím si, že více není třeba dodávat. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais, připraví se paní poslankyně Pekarová.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Tento návrh je také v rozporu se zmiňovanou strategií vzdělávací politiky České republiky a zcela míří proti prioritám a cílům strategie 2020 a snaze o eliminaci některých znevýhodnění, které si děti ze sociálně znevýhodněného prostředí přinášejí, a jde o zvýšení jejich vzdělávacích šancí prostřednictvím kvalifikované výchovy. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi za jeho vystoupení.
Není moc třeba připomínat, že TOP 09 už v minulém volebním období hlasovala naprosto jednoznačně proti tomu. My se k tomu hlásíme.
Žádám kolegy a kolegyně, kteří vstoupili do sálu, aby vstupovali v klidu a nechali toho, komu bylo uděleno slovo, své vystoupení přednášet v důstojné atmosféře.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a zemědělskému výboru.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně a páni poslanci. My jsme jej projednávali ve dvou krocích. Drtivou většinu pozměňovacích návrhů, které byly do výboru doručeny, výbor podpořil a jsou obsaženy v jeho usnesení. Jedná se o jeden pozměňovací návrh kolegy Zahradníka - ten konkrétně navrhuje, aby se povinnost využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nevztahovala na nové stavby rodinných domů. Dále výbor podpořil tři pozměňovací návrhy pana poslance Schillera, které se týkají především přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a také upřesňují úpravu sdružování subjektů za účelem společného plnění povinnosti úspory emisí. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení pak předložila předsedovi Sněmovny. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Nebo aspoň jeden. Pan poslanec Bauer, případně pan poslanec Kott, zpravodajové k tomuto tisku.
To je děsivá kombinace. Ale máte pravdu, že se to občas takhle stává. Je to nešvar, který se snažím omezovat. Ale neříkám, že se to neděje. A ano, občas to takhle ministerstvo využije.
Teď konečně přijde na řadu pan zpravodaj, který musel počkat na přednostní právo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A konečně za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny."
V tuto chvíli nevidím pana poslance Kotta v sále.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Všechno podstatné, co k tomuto návrhu mělo být řečeno, bylo řečeno z úst poslankyně paní Věry Kovářové a myslím, že není potřeba k tomu víceméně nic doplňovat. V podstatě se jedná o technické propojení Ministerstva spravedlnosti s katastrem nemovitostí, které již v okamžiku přijímání a evidence učiněných veřejnými funkcionáři umožní využívat data z katastrů. Dále jsou víceméně zpřesněny a upraveny podmínky a okruh veřejných funkcionářů při nahlížení do registrů. Za mě všechno, děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji dvě přihlášky.
Víte - a bylo to tady diskutováno na půdě Poslanecké sněmovny - že tady probíhaly diskuse napříč poslaneckými kluby v otázce novely zákona o střetu zájmů. Tento návrh byl přijat jako komplexní pozměňovací návrh a v tuto chvíli je tedy tím sněmovním tiskem. Vznikají tady u veřejných funkcionářů tři kategorie, když nechám stranou úředníky - to je ta čtvrtá, ale tu opravdu neřešíme. Jednou kategorií jsou vrcholní političtí funkcionáři, poslanci, senátoři, až po úroveň hejtmanů, členů rad krajů a také po úroveň Rady hlavního města Prahy. Veřejnost se k nim bez čehokoliv nedostane. A v té prostřední kategorii, to znamená u členů zastupitelstev obcí a měst, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, tak tam bude jakýsi kompromis. Protože jsem zvyklý držet dohody, které jsou, tak říkám, že my jako poslanci KDU-ČSL tento návrh podpoříme. Děkuji za pozornost.
Já jsem jej v interpelaci žádala o některé informace. Ale bohužel tady pan ministr teď není, tak doufám, že se ještě dostaví. Pokud se tady rozproudila díky tomuto návrhu zákona diskuse ohledně mateřských škol, tak si myslím, že bychom se měli bavit i o tom, že v rámci OECD do předškolního vzdělávání v České republice plyne jedna z nejnižších podpor. Myslím si, že jsou palčivé v rámci předškolního vzdělávání.
Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Staněk, potom řádně přihlášená paní poslankyně Valachová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Když se díváme do poslaneckých lavic, tak se mi to zrovna tak nejeví. Projednáváme novelu školského zákona, která se dotýká předškolního vzdělávání. Těch nejmenších, o kterých tady všichni víme, jak nezbytně potřebují mateřskou péči, péči maminek, tatínků a všech - a sál zeje prázdnotou. Děkuji těm, kteří tady jsou.
To je procedurální návrh, o kterém mohu nechat hlasovat bez rozpravy. Jenom podotýkám, že pan ministr školství je přítomen ve sněmovně, neomlouvá se. Než dám hlasovat, tak je tady. Pan kolega Staněk ale trvá ještě na jedné faktické poznámce.
Je zde celkem pět přihlášených pro tuto chvíli.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku svého vystoupení bych vás chtěla seznámit s tím, jak byly pozměňovací návrhy, dva, které jsem předkládala za pirátskou stranu k novele zákona o ochraně ovzduší, projednány v hospodářském výboru, protože to pokládám za velice nestandardní a také nežádoucí. Pan zpravodaj Bauer přednesl v hospodářském výboru můj pozměňovací návrh s tím, že je nahraný v systému a členové výboru mají možnost se s ním seznámit, ale to nebyla pravda a někteří poslanci neměli přístup k tomu pozměňovacímu návrhu, protože v systému prostě nebyl. Dle zvukového záznamu si to lze lehce ověřit. Takže to je první nestandardní věc. Druhá nestandardní věc, která mi velmi vadí, že jsem nebyla k tomu přizvána, protože já jsem ty dva pozměňovací návrhy předložila, jsem jejich spoluautorka, a tak bych čekala, že když někdo bude tyto pozměňovací návrhy na výboru projednávat, že mě pozve, abych mohla vysvětlit a odpovědět na případné dotazy kolegů poslanců, tentokrát třeba v tom hospodářském výboru. Takže to je druhá výtka. Takže je zajímavé, že hospodářský výbor si troufne na to konstatovat tyto skutečnosti. To je jedna věc, kterou jsem tady chtěla říct v obecné rozpravě. Druhá věc je, že bych se... Já jsem podávala dva pozměňovací návrhy. Potom bych chtěla seznámit vás, vážené kolegyně a kolegové, se svým novým pozměňovacím návrhem, který načtu potom v podrobné rozpravě. Doufám, že tento pozměňovací návrh bude mít větší podporu, protože reaguje, jak jsem řekla, na výtky jak Ministerstva životního prostředí, tak na výhrady některých poslanců a také na výhrady průmyslové lobby.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Váš příspěvek vyvolal dvě faktické poznámky. Takže postupně Prosím.
Mám tady jedno autentické vyjádření, abych nesděloval nějaké své dojmy, nebo jenom co člověk nastudoval a vyslechl. Takže přímo z jedné, z té poslední návštěvy, kdy to byla skupina pěti ředitelek z Brna-venkova, poněvadž jsem brněnský poslanec, tak toto autentické vyjádření říká, že už mají tu zkušenost, že to není strach z ničeho. Máme v mateřské škole tyto děti dva roky, už poukazují tyto ředitelky, a zjišťujeme na třídách, jak nás tyto děti omezují. Děti se potřebují domazlit, počurají se. Potřebují pomoc v samoobslužných činnostech. V ten moment potom jde plánovaná činnost a věnování se starším naprosto bokem. Malé děti lze zaujmout maximálně na jednu krátkodobou činnost během dopoledne. Ostatní děti tak ruší. Totéž u jídla. Totéž při oblékání. Byly tady zmíněny ty vycházky. Děti jsou vesměs unavené, ty dvouleté, než se oblečou. Neujdou požadovaný okruh. Často usínají na rameni učitelky. Učitelky tyto děti nosí. Pokud se chtějí včas vrátit do mateřské školy, děti nejsou naučené chodit, často se pronesou. Učitelky to odnášejí zdravím. Děti starší jsou šizeny na programové nabídce. Školkám chybí vybavení pro hry dvouletých dětí, prostory na pohyb, místa pro přebalovací pulty. Často se tyto záležitosti dějí třeba na schodišti. Tak to není 21. století ani v mateřských školkách, určitě tady toto. KDU-ČSL ale vnímá, že je určitá odůvodněná poptávka po možnosti umístit dvouleté děti do zařízení, které se o ně postará, ať už z jakýchkoliv důvodů. KDU-ČSL tedy vidí vstřícné řešení v institucionalizaci dětských skupin. Ty musí být kvalitní a dostupné všem. Nejenom těm, kteří na to mají. Budou mít svoje tempo, nabídku správných hraček, možnost odpočinku i her podle volby, přebalovací pulty, odborný personál. Nárokovost tím pádem bude zachována pro matky s dvouletou mateřskou dovolenou, která reálně je, a budeme mít kam děti dávat a možnost budovat kariéru a podpořit rodinu. Má naopak ještě tu svoji druhou část, o které již byla řeč. V ní se hovoří o zrušení povinného předškolního roku v mateřské škole. Existuje tady ta možnost, která je administrativně nenáročná, skutečně nenáročná. Proto jsme ji tam prosadili jako možnost pro ty, kteří tu povinnost prostě odmítají nebo se cítí jako nějak svázáni. Závěrem bych chtěl konstatovat, že KDU-ČSL podpoří zrušení povinnosti mateřských škol přijímat dvouleté děti. Stejně jako předkladatel návrhu zákona tvrdíme, že zákon nebude bránit těm, kteří dobrovolně dvouleté děti jsou schopni a ochotni přijímat - tedy ty mateřské školy. Zrušení povinného předškolního roku v mateřské škole KDU-ČSL nepodpoří. Jednak jsme prosadili možnost domácího vzdělávání a také zatím neuplynula, nebo uplynula jen velmi krátká doba, abychom přijatý zákon relevantně vyhodnotili. Není to zase nějaký můj osobní dojem, ale je to po konzultaci s řadou odborníků. Zrušení části týkající se povinného předškolního roku v mateřské škole je tedy možné vyřešit pozměňujícím návrhem. Tady pevně věřím, že nalezneme shodu napříč politickými kluby, napříč celou Sněmovnou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi za jeho vystoupení.
Já už mám děti odrostlé, které studují na vysokých školách, ale přesto mi dovolte opravdu velmi krátce se vyjádřit, a to konkrétně k té části této novely školského zákona, která navrhuje zrušit povinnou předškolní docházku. U tohoto tématu bych byl velice rád, kdybychom si připomněli, že nepíšeme zákony pro sebe. Proto si myslím, že by tady měly zaznít především zkušenosti a názory těch, kterých se zavedení povinného předškolního roku ve školkách přímo dotklo. Jde konkrétně o dopis tatínka čtyř dětí, mimochodem současně výborného učitele na střední škole.
A poslední informace. Ten navrhujeme zařadit do návrhu pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny a pevně zařadit na úterý 17. dubna jako první bod.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze. Je to poslanecký návrh můj a kolegy Nachera. Je to novela zákoníku práce. Zde nebylo ještě dokončeno jednání v garančním výboru. Proto navrhuji tyto dva body z pořadu této schůze stáhnout.
Jako první budeme hlasovat o návrhu grémia. Hlasování prohlásím za zmatečné. Poprosím kolegy, aby se zkusili znova... Já všechny odhlásím.